Je to ideologie politické korektnosti. Nenávidí klasické rodiny. Nenávidí klasické vzdělání. Nenávidí klasické národy. Nenávidí nezávislé, samostatné jedince. Označují celé skupiny lidí homofoby, sexisty, rasisty, za osoby plné předsudků. Je to systém podobný náboženství a jeho důsledkem je destrukce svobodné a normální diskuse. Původní marxismus selhal, nedokázal změnit lidskou povahu. Ano, chci například žít v zemi, kde manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. Chci žít v zemi, která občana nebuzeruje, a je mi zcela jedno, jestli digitálně, nebo jinými formami. Ano, chci žít v zemi, kde se za všech okolností vyplatí pracovat, nikoli čerpat dávky. Chci žít v zemi, která chrání přírodu pro lidi, nikoli proti lidem. Nechci tolerovat patent skupiny aktivistů na rozhodování o Šumavě, lesích, vodách, stavbách nebo například o kůrovci. Chci žít v zemi, kde každý, co něco aktivně dělá, či rozhoduje, například starosta obce, není hned automaticky podezřelý. Nechci žít v zemi, kde hodně záleží na tom, jak hlasitě křičíte, jakou máte lobby, kde jsou pak proto třeba zdravotní sestřičky nebo učitelky ve školkách na nejspodnějších místech svých resortů. Chci hrdou a sebevědomou zahraniční politiku podobnou, jako má například Polsko nebo Maďarsko. Tohle všechno chci a jsem si jist, že tahle vláda nic z toho pro naši zemi schopna ani ochotna garantovat není, že to ani sama nechce, že chce jen tak nějak vládnout. A to je ten důvod, proč dnes nedostane můj hlas. Děkuji za pozornost.
Tak to byl poslanec Václav Klaus. A nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Pekarovou a připraví se pan poslanec Rakušan.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji pěkné odpoledne. Slyšeli jsme dnes už mnohé. V projevu pana premiéra to byl pelmel slibů a řada proklamací. V projevu zaznělo tolikrát slovo priorita, že prioritou pro vládu není zřejmě vůbec nic. Vlastně to spíš vypadá, že jedinou vaší prioritou, pane premiére, je být u moci za každou cenu. Tedy jak se to vezme. Pokud bylo něco špatně, tak jste samozřejmě zaujal tento přístup. Ale pokud bylo něco dobře, tak za to máme vděčit naopak vám. Ve vašem projevu mě zaujalo, že hlavní prioritou v sociální oblasti je pro vás regulace trhu práce. V programovém prohlášení vlády neuvádíte, jak konkrétně by měla tato regulace vypadat, což není nic překvapivého, protože jen minimum bodů z programového prohlášení alespoň nastiňuje konkrétní podobu jejich provedení. Nicméně slyším-li spojení regulace trhu práce, tak se začínám děsit, co pro naše už tak přespříliš rigidní pracovní právo hodláte přichystat za změny. Kdybyste chtěli legislativu v této oblasti platnou pro 21. století, pro díky zejména moderním technologiím rychle se měnící pracovní podmínky, pak by to bylo jistě chvályhodné, potřebujeme to jako sůl. Pokud zůstanu u sociálních věcí, kterým se dlouhodobě věnuji, postrádám mimo jiné například větší důraz na rozvoj služeb péče o nejmenší děti. Zcela chybí příslib řešení budoucnosti základní složky této péče, totiž financování dětských skupin. Kvituji snahu změnit financování sociálních služeb. Tam opravdu je nutné zavést dlouhodobější a jistější mechanismy. Ale právě financování služeb péče o děti je u nás nedostatečné, anebo příliš závislé na zdrojích z evropských fondů. TOP 09 zpracovala velmi podrobnou analýzu celého vládního programového prohlášení. Nebudu ji tady číst celou. Má zhruba 15 stran, takže to by asi nebylo únosné. Z velké části však tato analýza definuje nedostatky programu, neambicióznost, absenci celé řady zásadních potřeb, jak už o nich hovořil například i předseda našeho poslaneckého klubu. Souhlasím s tím, že absolutní prioritou pro Českou republiku má být nyní kvalitní školství. Pan premiér jej ve své řeči za absolutní prioritu označil. Žádná vize vzdělané, sebevědomé společnosti. Žádný důraz na potřebu modernizace výuky. Ostatně jste, pane premiére, sám při návštěvě Finska chválil jejich vzdělávací systém. Absolutní prioritou je vzdělávání pouze v řečech, ale už ani ne na papíře. A přitom vzdělaná společnost připravená na výzvy globalizovaného světa je skutečně zásadní. Měla by tak být zohledněna i v rámci rozpočtu. Vláda, která nás dnes žádá o důvěru, je vláda levicová. Ať už bude říkat její předseda a její členové cokoli, je tomu tak. Dokonce je to vláda polokomunistická. Při jejím jmenování premiér Babiš vzpomenul prezidenta Masaryka, doslova řekl, cituji: "Potenciál našeho národa, naší země je obrovský. A my máme na to, abychom se vrátili na špičku Evropy, tam, kde jsme byli za Masaryka."
Jenom povídání o tom, co uděláme naprosto zásadního. A teď jako vysokoškolský pedagog musím říct, je bezvadná myšlenka o tom, že přijmeme více studentů na lékařské fakulty. Je to dražší, než kolik peněz je na to vyčleněno. A když se podíváte na strom života lékařů, uvidíte, že se bude prudce a radikálně zhoršovat. Je to zase něco, co zní velmi dobře, ale vlastně v tuto chvíli to nic neřeší. Má otázka je, co bude zítra, co bude pozítří. To plánovací období musí být minimálně deset let, jinak to nemá smysl. To je problém, který mám, který dovedu definovat. Znám komunistickou stranu od svých plenek a vím, jak to funguje. Vím, jak se řekne "my znárodníme, ale ne malé podnikatele a střední podnikatele, těch se nedotkneme". Pak je znárodní všechny!. Vím, že mluvím zbytečně. Ale říkám vám, velmi si zvažte to, co vytváříte jako koalici. Velmi si zvažte to, jakou v ní budete mít sílu. Velmi si zvažte to, jestli budete schopni vůbec v nějaké podobě udělat něco, co je perspektivní, prospektivní pro tuto zemi, prospěšné pro nás, pro naše občany a prospěšné svým způsobem i pro vás. Protože věřte mi, čas neměří krátkodobě. Čas měří potom výsledky. Čas si nepamatuje, jestli byl někdo slušný člověk. Pamatuje si, co špatného udělal. Já to špatné nechci udělat, a proto svůj hlas pro tuto koalici nedám. Znovu říkám, mluvím zbytečně, ale považoval jsem za svou povinnost to říct prostě proto, že já ten vývoj, já ten vývoj, co se stane, když se komunisté dostávají k moci, znám. Jmenují se trošku jinak, ale filozofii v hlavě mají úplně stejnou! Jenom v tuto chvíli nemají kvéry, tak to není o tom, že by vyšli s ozbrojenými milicemi do ulic.
Nominační zákon hnutí ANO potopilo. Následně se nám částečně podařilo ho donutit, aby aspoň předložil jeho verzi, kterou ovšem vykastrovali, takže z něho smazali část, která se týkala nominací do dozorčích rad. Zjevně jsou to skrytá vrátka pro to, aby se mohli koaliční-nekoaliční komunističtí partneři nominovat do těch dozorčích rad. Za druhé je to zveřejňování smluv ČEZu. Zveřejňování smluv ČEZu jsme předložili. Tak my tady sedíme, 22 hlasů nabízíme pro všechny protikorupční zákony, které předložíte. Ale nepředložili jste nic za celou tu dobu. Tak co jste udělali vy? Navíc v době, kdy se uvažuje dokonce o tom, že by Česká republika platila stovky miliard korun na to, aby se dostavěly nějaké další bloky jaderných elektráren. Pan Faltýnek o něm prohlásil, že to je právní zmetek. Takže stejně k té kumulaci dochází. A ten zákon jste zablokovali. Řekli jste nám, že ho předloží vaše ministryně paní Malá. Ta už pravděpodobně nepředloží vůbec nic. To jsou ty činy, kterými byste měli prokazovat to, že skutečně chcete bojovat proti korupci. Takže těmi funkcemi... My tady máme víc funkcí... To už snad jenom Senát je srovnatelný s tím, kdo má takové procento funkcionářů. Raději jste si schválili, že budou prázdniny a že se všechny body vypustí z programu jednání, aby nedošlo k tomu, že se bude hlasovat o návrhu na zbrzdění růstu platů ústavních činitelů, který jste sami předložili. Předložili jste ho samozřejmě jako praví populisté s cílem, abyste ukázali, že tady je hodná vláda a zlá Poslanecká sněmovna, která ten návrh odmítne. No a konečně za sedmé jste hlasovali na výboru proti ochraně práva na informace, protože to je základ toho, aby občané mohli kontrolovat stát, tak musí mít efektivní právo na informace.
Je otázka - je to opravdu promyšlený krok? Je k tomuto kroku nějaká analýza? Je to promyšlená hospodářská politika tohoto státu? Sníží DPH na palivové dříví, na zemní plyn, na biopotraviny. A sledovat tím mnohem více pozitivních cílů pro občany České republiky. Nebo je to příliš složité a do toho se této vládě úplně nechce? Další věc, která mi tady chybí. Píšete o legislativě pro zjednodušení stavebního řízení. O tom, že chcete zrychlit dopravní stavby. O novém stavebním zákonu. Co jste dělali ty čtyři roky, kdy vaši ministři... Ano, v naší koaliční vládě. Píšete tam o zrychlení výstavby a o novém zákonu. Co dělá Ministerstvo dopravy, aby to bylo profesionálně, kvalitně legislativně uděláno včetně mezirezortního připomínkového řízení. Tehdy jste tento návrh odmítli a nepodpořili. Premiér zde hovořil o veřejných zakázkách. Proč jste to neudělali v případě třeba mýtného systému? Poslední bod, který tady je v kategorii dopravní infrastruktura. Je to takový oblíbený bodík, který často zmiňuje i pan prezident, a dnes ho neopomněl zmínit. Každý soudný člověk ví, že byť ta myšlenka byla za dob Bati v první republice zajímavá, v době, než se realizovalo propojení Rýnu a Dunaje, tak každý soudný člověk ví, že tento kanál nemůžeme realizovat bez podpory a spolupráce s našimi sousedy. Tak jsem mluvil s rakouským ministrem životního prostředí. Neslyšel jsem nikdy z jejich úst, že by řekli: my tento projekt ve spolupráci s vámi budeme podporovat. Ano, mluví se o splavnění části Odry na severní Moravě. Tam ta podpora ze strany Polska je. Ale proč vyhazujete peníze nás daňových poplatníků za další a další studie jen pro naplnění kratochvíle a libovůle Miloše Zemana? Vždyť ten projekt je nerealizovatelný, pokud nám ti kolegové z ostatních států neřeknou, že do toho jdou s námi. A to neřekli. Megalomanský projekt, který prostě dneska, v době klimatické změny, v době, kdy každý rok řešíme sucho na jižní Moravě a kdy ani v tom Dunaji té vody není dostatek, že to prostě nedává logiku. Pan ministr, exministr Milek a tato vláda to de facto rozmetali. Dneska se bavíme o 47 hektarech další půdy, kterou máme vyjímat pro novou průmyslovou zónu u Olomouce. Dvakrát k tomu dají nižší instance Ministerstva životního prostředí negativní stanovisko. Situace, kdy máme v lokalitě Olomouckého kraje mnoho nevyužitých průmyslových zón, ostatních ploch, tak se tady zaklínají někteří biomedicínským centrem, které v jiných lokalitách v Evropě potřebuje maximálně dva hektary. Tak se zaklínáme tím, že potřebujeme brát další zemědělskou půdu. Bylo tady zmiňováno několikrát kulturní dědictví. Mluvil o tom i pan prezident i pan premiér, že je potřeba investovat do památek. Teď vy symbolicky mluvíte o těchto věcech, aby to vypadalo pěkně, a zároveň tu příčinu zvete znovu k podílu na správě této země. Mohla tady vzniknout koaliční většinová vláda, ale nebyla k tomu vůle jednoho jediného člověka, který před zhruba 14 dny panu Pochemu vzkazoval, ať přes své osobní ambice neblokuje vznik nové vlády a vznik vlády s důvěrou. Zajímavé, paradoxní. Nejenom infrastruktura, finance a technické nástroje, ale i rodina v době, kdy tento národ vymírá, kdy porodnost nedosahuje ani čísla dvě, je důležitým základním prvkem do budoucna. O tom tam nemáte skoro vůbec nic. Jen dva odstavce technikálních napsaných sociálně finančních podpor. Ale vyjádření hodnotově toho, že rodina je něco, na čem tuto společnost chceme stavět, to tam naprosto, naprosto chybí. Chybí mně tam také samozřejmě větší důraz na to, aby se řeklo: chceme podporovat a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou, kteří naši pomoc potřebují. My jsme tady měli před zhruba 14 dny návrh, který oceňoval daleko vyšší mírou ženy, které jsou v důchodu a které mají prokazatelně výrazně nižší průměrné důchody. Smetli jste tyto návrhy, které tady byly, které mohly pomoci velké části našich spoluobčanů. Je důležité také podporovat vyšší úroveň školství. A tady nejde jen o platy. Každý z nás, když ta možnost bude a když budeme mít finanční prostředky, rád zvedne ruku pro to, abychom zvýšili důchody, zvýšili platy. Ale v tom školství je také důležité mluvit o kvalitě výuky. O tom, co je to etika, etická výchova. Pro mne je také důležité podpora nevládního neziskového sektoru. Já neříkám, že všechny nevládní organizace jsou vždycky bohulibé a prospěšné této zemi. Ale házet do jednoho pytle takové organizace, jako je Sokol, Orel, Junák, rybáři a další, tak to mně rozhodně nepřijde fér. Ti pracují na výchově budoucí generace, na předávání hodnot našim dětem. A je pro mne jako pro člena KDU-ČSL velice důležité, abychom také podporovali a dostáli svým závazkům, které máme vůči zahraničním partnerům. Před třemi týdny jsme tady pomohli zařadit v pátek bod, kterým jsme schválili naše zahraniční mise v rámci NATO.
Milé poslankyně a milí poslanci za hnutí ANO, i když si tisíckrát budete říkat, že to tak není, tak nepodléhejte takovému klamu. Jsem přesvědčen, že pro řadu z vás, milí členové a členky hnutí ANO, vaši otcové nebo možná vaši dědové patří k těm, kterým komunisti vzali majetek, které perzekvovali a některé možná i věznili. Až pro tuhle vládu zvednete ruku, tak za nimi běžte, podívejte se jim do očí a řekněte jim: Ano, komunistická strana, která vám ublížila, tak s tou já jsem teď v koalici a aktivně jsem pro tuto koalici s komunisty hlasoval. Vysvětlete jim to a dívejte se jim přitom do očí a možná vám k tomu řeknou svoje, jaká je jejich osobní zkušenost s komunisty. Tato vláda bude do budoucna řešit dvě zásadní otázky. Za prvé dostavbu jaderné elektrárny, ať už Dukovany, nebo Temelín, ale s tou si jistě tato vláda elegantně poradí. Ta totiž vedení hnutí ANO překážejí v plné realizaci, v uvozovkách v plné realizaci, a komunisté a SPD ji v tom rádi podpoří. Je dobré si uvědomit, že v Poslanecké sněmovně vzniká síla, která ve spolupráci s SPD, byť dnešní rétorika SPD tomu nenapovídá, ale nenechte se klamat, to spojenectví stále existuje, vzniká síla, která má v Poslanecké sněmovně ústavní většinu, a vzniká zde možnost měnit klíčové ústavní zákony. Také je dobré si uvědomit, že tato vláda už dopředu avizuje, že nebude respektovat právní řád České republiky. Týká se to zdanění církevních náhrad za nevydaný majetek. Primárně to míří proti katolické církvi a všem se to líbí. Té majetek nejprve vzali fašisti, potom komunisti a teď je další v řadě hnutí ANO s komunisty a s ČSSD. Je potřeba si uvědomit, že tato vláda bude vystavena těžkým otázkám, na které bude patrně těžko hledat odpovědi, například kdo jsou naši partneři. Není možné se na jedné straně tvářit jako přítel Izraele a současně podporovat jaderný program Íránu. A zcela zvláštní roli v tomto příběhu hraje sociální demokracie. Vyjednávání o této vládě a vstup do ní pro sociální demokracii byly a jsou nedůstojné. V průběhu jednání rezignovala na všechny klíčové body, které chtěla prosadit, a v porovnání s nimi je otázka nějakého prosazení programu zcela zanedbatelná. Já si jenom říkám, jestli takto se k sobě chovají partneři. Jestli toto je projev vzájemného respektu začínající koalice. Osobně to vnímám jako rezignaci sociální demokracie na vlastní hrdost a budoucnost. Vznik této vlády měl víc řešení. Pragmatické, které se děje teď, a hodnotové, které jste odmítli. To druhé řešení znamenalo, že v čele této země nebude trestně stíhaný premiér. Vedení hnutí ANO dává jasně najevo, že půjde do koalice třeba s peklem, jen ať má trestně stíhaného premiéra. Naše země se díky tomu pro naše okolí a partnery stává nečitelnou a tato vláda, získá-li důvěru, tento stav ještě prohloubí. Skutečně nechci být obklopen jednou a jedinou pravdou, která mi bude servírována. Z výše uvedených důvodů nemohu tuto vládu podpořit, protože nepřináší stabilitu a důvěryhodnost, a to jak doma, tak směrem k našim zahraničním partnerům. Tato vláda bude potřebovat hlasy komunistů a já osobně mám silné obavy o další vývoj naší svobody a demokracie a další směřování naší země. Česká republika si zaslouží lepší vládu než tu, která před nás dnes předstupuje, protože máme na víc než na vládu ostudy. Klub KDU- ČSL bude hlasovat proti důvěře této vlády.
Prosím, pane předsedo.
Tam se hlásí. To je nám vyčítáno. Teď myslím k propasti. Někteří jste si možná mysleli něco jiného, ale já jsem slušně vychovaný mladý muž.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem na tomto místě poděkovat jménem celé naší vlády za možnost před vás předstoupit a požádat vás o důvěru. Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru na základě programového prohlášení této koaliční vlády menšinové, tvořené ministry za hnutí ANO a ministry za Českou stranu sociálně demokratickou, podporované poslanci KSČM, kteří se rozhodli umožnit vznik této menšinové vlády a tolerovat ji. Tyto strany vládní koalice podepsaly společně vládní prohlášení, které máte k dispozici, a dohodly se na principech vzájemné spolupráce. Ale prošli jsme tím a dnes stojíme před vámi a žádáme o důvěru Poslanecké sněmovny. A dovolím si říct s velice dobrým programem. Přináší řešení těch nejzásadnějších problémů, se kterými se lidé setkávají každý den. Do programu bylo navíc zapracováno mnoho dalších požadavků podnikatelských svazů, účastníků tripartity, odborářů a spousty dalších profesních sdružení. A ten program má šest hlavních bodů. Dále je to strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti. Jsou to body, na kterých podle mě panuje široká shoda nejen ve vládní koalici, ale i napříč společností.